Říká: vy jste nepostavili, přátelé, ani psí boudu, vy nevíte, co to je byznys. Tady je pár obrázků , které ukazují projekty dotované z fondů Evropské unie. Jsou to projekty, které prošly řádnou kontrolou, a nebylo shledáno na nich nic závadného. Ty projekty vystavěli starostové ve svých městech a obcích, dodržovali veškerá pravidla v čerpání fondů z Evropské unie. Pan premiér čerpá dotace na nové výrobní linky ve své chlebárně. Pan premiér čerpá dotace do svých velkých agropodniků. A samozřejmě že on je tím člověkem, který spoluurčuje pravidla čerpání. Ona je to možná jedna z mála vět, kde se s ním jako opozice shodneme. Ale ono to má ještě jeden rozměr.
Ano, přebírám předsedání.
Bylo by to nemyslitelné. A já jsem přesvědčen, že za dalších pět let to zase nemyslitelné bude. Bylo by to nemyslitelné mimo jiné proto, že by tu nebyla taková vládní většina, která by to tolerovala. Tady je zjevné, že buďto pan premiér ztratil schopnost vnímat realitu, anebo zcela vědomě klame veřejnost. A bylo by to především nemyslitelné, dámy a pánové, proto, že kdyby to náhodou nepochopil v minulosti premiér sám, tak by to pochopila jeho vlastní strana. Jeho vlastní strana by pochopila rozsah osobního problému a až do vyřešení celé situace by nominovala na tuto pozici někoho jiného a vládla by dál. Ano, dámy a pánové, tak tomu bylo v minulosti a takto funguje demokracie, které předseda vlády opovržlivě říká standardní, nebo tradiční, nebo jaké označení používá.
To je samozřejmě pravda. Takových případů si pamatujeme mnoho. Stalo se, že některé dílčí případy se podařilo usmlouvat, že nebyly postiženy. Ale když jste mluvila o své zkušenosti, paní ministryně, o své zkušenosti ministryně financí, tak dovolte promluvit i mně o mé zkušenosti šesti let ministra financí, během níž jsem směl být i předsedou Rady ministrů financí Evropské unie, kdy jsem nikdy nezažil, že by se jakékoliv členské zemi Evropské unie podařilo zvrátit návrh auditního orgánu na stoprocentní korekci. A už vůbec pokládám za naprosto vyloučené, že by se to podařilo zvrátit při zjištěních, která tento předběžný návrh obsahuje, o kterých můžeme diskutovat, která můžeme připomínkovat, ale která se prostě stala. Jakkoliv se hlásím k tomu, že pokládám za vhodné, aby ty připomínky garantoval člen vlády, který není z hnutí ANO, jejíž předsedou je ten, kdo má ten konflikt zájmů, tak vyjádřím své přesvědčení, že z hlediska konečného výsledku je to úplně jedno. A ti na rozdíl od většiny členů vlády nejsou podřízeni Agrofertu a budou to posuzovat podle práva. Podle práva českého i podle práva evropského. Pan premiér se tady rozhořčoval: Co si to dovoluje Evropská unie, vykládat české právo! Vy jste pracovala dokonce nějaké roky jako moje podřízená na Finanční správě. Vy jste pracovala na Finanční správě, vy dobře víte, co je to porušení rozpočtové kázně, vy dobře víte, co vedle porušení rozpočtové kázně je také podvod a porušení finančních zájmů Evropské unie, toho jste si naprosto dobře vědoma. Víte, jak dopadne. Můžete hrát o čas ještě několik měsíců, tak možná do listopadu, do prosince, ale dobře víte, že konečné rozhodnutí Evropské komise může být 280 milionů, může být 400 milionů, může to být 950 milionů, já se teď o ty peníze nechci hádat. Ale prostě dobře víte, že to nemůže skončit bez ztráty květinky, že to skončí konstatováním, že váš premiér je v konfliktu zájmů a že čeští daňoví poplatníci... až pánové přede mnou domluví... A že čeští daňoví poplatníci prostě tvrdě zaplatí za konflikt zájmů a za hamižnost svého předsedy vlády. Do té míry vaši odbornost znám. A teď hrajete jenom o čas. Docela bych si vážil toho, kdybyste na to uměla odpovědět. A tím se obracím na toho druhého člena vlády, na toho pana předsedu vlády, který tady říkal, jak se vůbec nic neděje, jak nic nebudeme vracet, jak je to všechno lež a kampaň. Pane předsedo vlády prostřednictvím pana předsedajícího - asi tu nejste. Jestli jsem vás z něčeho někdy nepodezíral, tak z toho, že máte dobrou právní službu, své dobré právní poradce. Vy dobře víte, že to nemůže dopadnout jinak. Já si teď dovolím poprosit, prostřednictvím klubu TOP 09 k tomu jsem zmocněn, ale věřím, že mluvím prostřednictvím i celé řady jiných lidí, neberte si tu republiku jako rukojmí. Ty hmotné škody už neodvrátíme. Ale neodvrátíme ty nehmotné škody. Každým dnem, kdy stojí v čele vlády České republiky prokazatelný lupič evropských peněz , se zvyšuje ostuda České republiky, všech jejích občanů před veřejností, snižuje se vážnost České republiky před veřejností. Neexistuje způsob, jak byste z toho unikl, to vám mohu garantovat na základě své 30leté zkušenosti. To rozhodnutí padne a ta Česká republika bude platit. Ale každý den té lhůty, kterou vy budete protahovat, se zvyšují nemateriální škody České republiky a já na vás apeluji, abyste je nezvyšoval. Jediný způsob, jak ukončit navyšování těch škod, je, že prostě přestanete být předsedou vlády České republiky a přestane existovat ten konflikt zájmů. Žádný jiný způsob neexistuje. Tuhle odpovědnost, pane premiére, vedle vás nesou všichni poslanci hnutí ANO, na které si dovolím obrátit se také, všichni poslanci sociální demokracie, kteří stále ještě věří koaličnímu projektu, já vám držím palce, ale ne s předsedou vlády, který je v průběhu procesu, na jehož konci bude rozhodnutí o jeho konfliktu zájmů a škody, které budou napočítány České republice a všem ostatním, kteří tohoto předsedu vlády chtějí podporovat. Jde o čest České republiky a o to, jak dlouho chcete tu ostudu prodlužovat.
Proto navrhuji přímo bod, který nese název
Protože to byly všechny přihlášky, které mohly být k pořadu schůzi projednány, nyní tedy ještě Jaroslav Faltýnek s přednostním právem. Jaroslav Faltýnek s přednostním právem.
Já bych chtěl vznést protinávrh k pořadu schůze k tomu návrhu, který přednesl pan předseda Výborný, přesně si nepamatuji to znění, nicméně to bylo k tomu dofinancování sociálních služeb - informaci.
Jsem přesvědčen, že Poslanecká sněmovna si tu informaci zaslouží. Ale z mého pohledu žádný jiný postup možný není. My se musíme pohybovat v rámci zákona, a pokud bychom ten zákon o milimetr překročili, tak máme problém. To jde samo sebou, že se policie té věci věnuje a samozřejmě celou tu věc vyšetří. Dokonce policie kontaktovala pana Takže chci zase ujistit Poslaneckou sněmovnu, že takovýto incident nebereme na lehkou váhu, odsuzujeme ho a policie ho vyšetří.
Můžeme tedy přistoupit k hlasování o jednotlivých návrzích, které jsou ke změně pořadu schůze. Děkuji vám. Návrh byl schválen. Nyní tedy jednotlivé návrhy. Stanovisko Poslanecké sněmovny k předběžnému návrhu auditu Evropské komise. Ano, odhlásím vás nejdřív. Požádám vás o novou registraci. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Nejdřív bod nazvaný Projednání rizika možných finančních ztrát České republiky v souvislosti s předběžnou zprávou Evropské komise o šetření střetu zájmů předsedy vlády České republiky. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Druhý návrh pan místopředsedy Okamury je bod Projednání opakovaného fyzického útoku na člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Děkuji vám. Návrh byl také přijat. Já to dokončím, tu svoji větu. Kdo je proti?
Je třeba říct, že dnes je evidentní snaha využít této kauzy ke krokům, které se snaží popřít výsledek voleb. Úniky informací, horečná aktivita politických aktivistů, organizačně informační zpravodajství České televize, to vše zapadá do mozaiky organizace Majdan. Na konci této nitky jsou globalistické elity z Bruselu. A teď, pane premiére, hnutí ANO si musí konečně uvědomit, že to, co plně neřídí globalisté z Bruselu, to ničí. Hnutí SPD dělá a bude dělat politiku bránící zájmy této země. Chceme ji svobodnou a demokratickou. O vládě musí rozhodovat volič ve volbách a výsledek voleb ctíme. Ctíme Ústavu této země a dnes nejde o nic menšího než právě o tyto hodnoty. Přestaňme se tedy dopředu podělávat z toho, co je obsahem zpráv Evropské komise. Na druhé straně, nechme věcně pracovat naše orgány - v tomhle případě tedy především Ministerstvo financí -, a potom podle toho konejme. Také samozřejmě podle hesla padni komu padni.
Děkuji.
A já to chci říct naprosto klidně a racionálně. Mohli jsme se bavit o financování sportu, mohli jsme se bavit o střetu zájmů, mohli jsme se bavit o dalších tiscích, tak jak bylo na programu. Slyšeli jsme tady absurdní slova o tom, že za rostoucí schodek státního rozpočtu České republiky může Evropská komise, tak to mi tedy přijde skutečně už naprosto absurdní. Slyšeli jsme tady o tom, že všechno je lež, všechno je kampaň, všechno je nesmysl, všechno je účelovka. Já musím říct, že jsem marně, marně vzpomínal, kdy tady ministři vlády, této vlády, tak urputně a se zaujetím hájili zájmy jedné, jedné firmy, jedné společnosti, jednoho holdingu. Možná že kdyby to byl kdokoliv jiný, tak na něj spíše zaklekne Finanční správa, a víme, jak ty věci dopadají, jak ty věci dopadají dál. A já myslím, že je znova potřeba připomenout - pan premiér si musí vybrat, čemu se chce primárně věnovat. Ta věc má ještě další rozměr a to je pověst České republiky v zahraničí. Není možné, aby osobní problémy premiéra, jednoho člena vlády, byť premiéra, zastínily další nutné kroky rozhodnutí a úkoly, které tato vláda a tato Poslanecká sněmovna musí činit. Máme tady řadu klíčových věcí. Máme se bavit o zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu, máme se bavit o problémech státního rozpočtu, máme se bavit o financování sociálních služeb. Ono to totiž je tak, že pan premiér má v jedné věci pravdu. Česká republika skutečně nebude Evropské unii nic vracet. Ale Česká republika bude krácena o dotační prostředky u dalších programů právě na základě rozhodnutí Evropské komise. Prakticky to znamená, že ten problém dopadne na další žadatele, na malé drobné zemědělce, případně na školy a další instituce, obce, města, které žádají o evropské dotační prostředky. Proto opravdu vyzýváme vládu - a nezaznělo to tady z úst ani jednoho ministra, ani pana premiéra, pokud jsem dobře poslouchal - aby bylo okamžitě přerušeno vyplácení nenárokových dotací společnostem z holdingu Agrofert. Je potřeba, aby odpověď byla vypracována vládou objektivním způsobem, transparentně. A potom je nutné, aby s touto odpovědí byla také předtím seznámena Poslanecká sněmovna. Čili jednoznačně i zde je kompetence Nejvyššího kontrolního úřadu. Na základě toho skutečně bude jistota, že ta odpověď je vypracovaná objektivním transparentním způsobem a následně musíme vyčkat, jakým způsobem se k tomu postaví Evropská komise. Vyzýváme tedy pana premiéra, aby se postavil k té věci čelem a nikoli jako ten, kdo kolem sebe bude jenom kopat.
A když už, tak objektivně, nestranně a nezávisle bude možno postupovat až v okamžiku, kdy na patřičná místa, do patřičných výborů, do vlády, na ministerstva doputuje to plné oficiální znění v ověřeném českém překladu. Možná to tak bude, možná ne, ale až přijde ten čas, až přijde ta oficiální, ta plná verze, až přijde oficiální český překlad, který je ověřený. Paní a pánové, poslanecký klub KSČM podpořil ty části návrhu usnesení, které teď v této chvíli jsme považovali za aktuální, a já moc děkuji, že ta diskuse dovedla alespoň k tomuto konci. Ale já bych rád, aby do té doby tady byly doopravdy ty informace od našeho vstupu do Evropské unie, abychom celou tu situaci mohli zasadit do kontextu.
Děkuji. Takže předseda klubu TOP 09 pan poslanec Kalousek.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, politické složení Poslanecké sněmovny je, jaké je, a my zcela respektujeme jeho závěr i usnesení, která byla přijata. Jenom bych rád zdůraznil, že pro historii je potřeba strukturovat postoje jednotlivých politických klubů a že jsem ten poslední, kdo by z čehokoliv vinil například poslanecký klub SPD, protože prostě nevědomost hříchu nečiní a já opravdu věřím tomu, že si, kolegové, v tuhle chvíli příliš neuvědomujete, o co jde. Ale na druhou stranu nemohu mít tuhle shovívavost vůči profesionálům, kteří tady sedí. Nemůže to dopadnout jinak. A já to teď říkám na zvukový záznam, protože vím, že oni také vědí, že to nemůže dopadnout jinak. A až přijde to rozhodnutí, tak sem zase přijdu, odvolám se na tento zvukový záznam a řeknu: Vy jste spolupachatelé, vy jste prodlužovali tu neskutečnou ostudu České republiky, i když jste dobře věděli, jak na tom jsme a jak to dopadne.
Nyní přečtu dvě omluvy.
Já myslím, že tady žádné lži nezazněly. Tak to prostě je a potenciální škoda tady bude nadále prohlubována. No tak nechť to tedy veřejnost slyší, nechť lidé této země slyší, jakým způsobem se stavíte k tomu, jakým způsobem se má měřit všem stejným metrem.
Já přečtu další omluvu. Další -
Paragraf 57 našeho zákona o jednacím řádu říká, že projednávání bodu pořadu, k němuž má sloužit jako podklad sněmovní tisk, se zahájí, byl-li všem poslancům takový podklad včas doručen. Jak zněl návrh Pirátů? Aby Poslanecká sněmovna přijala usnesení k textu, který nebyl doručen. Nemohli! Takže pokud si někdo stěžuje na to, že se tady nehlasovalo pro transparentní projednání této věci, tak si stěžuje zcela nemístně. Já budu pro to, aby se všechno transparentně projednalo, aby existovaly nějaké vývody, to všechno ano, ale až budu mít ten konkrétní text a budu moci posoudit, co v tom textu je. Nezlobte se na mě, já bych musel vrátit diplom, kdybych komentoval něco, co jsem nečetl, a měl bych z toho vyvodit nějaký právní, případně politický závěr. Prostě to nejde! Jestliže jste se rozhodli pro politickou manipulaci veřejnosti, tak si to přiznejte! Tak to řekněte nahlas, že chcete manipulovat českou veřejností, hodí se vám cokoliv. A myslíte si, že vám na to naskočíme?
To je první z těch usnesení, pro které jsme hlasovali, a nijak se za to nestydíme, naopak. Tak jak jsme řekli v pátek, jsme pro maximální transparentnost a otevřenost v této věci.
Zatím poslední přihláška - předseda pirátské strany poslanec Ivan Bartoš.
Já bych si dovolil reagovat na dvě věci.
Jenže on existuje a mohu vás ujistit, že dlouhodobě před ním nikdo nestrčí hlavu do písku. Ukázalo se tehdy, že předseda vlády nedisponuje osobně většinovou podporou v této Sněmovně, ale ani se nenašlo dost hlasů pro jeho odvolání. na otázku, jestli si myslíme, že předseda vlády silně podezřelý z neoprávněného čerpání evropských dotací může za této situace také silně hájit české národní zájmy. A já jsem přesvědčen, že si to vlastně nikdo z lidí v této Poslanecké sněmovně opravdu nemyslí. Ale nejsem přesvědčen, a to přiznávám, nejsem přesvědčen, že to každý v této Sněmovně dokáže potvrdit i hlasováním. Jenomže dnes máme oproti tomu podzimu ještě jeden problém navíc a ten problém má dva rozměry. A ten druhý rozměr je stejně vážný. Majitelem je reálně Andrej Babiš a je pochopitelné - je pochopitelné, pokud jedná ve prospěch svého podnikání a jeho podnikání zase koná v jeho prospěch. Já jsem, dámy a pánové, tady na podzim řekl, že je lidsky pochopitelné, že předseda vlády nedokáže oddělit své osobní zájmy a osobní problémy od výkonu funkce předsedy vlády, a proto nemá vykonávat funkci předsedy vlády, že i kdyby chtěl, tak se musí snažit o vyvinění před zákonem, a že to je i jeho ústavní právo občana, a jistě se bude snažit v tomto případě zase, aby neutrpělo jeho podnikatelské impérium. Je to pochopitelné. A jestliže bude předseda vlády tvrdě a nekompromisně hájit své osobní zájmy a zájmy své rodiny, tak my jsme tady proto, abychom tvrdě a nekompromisně chránili zájmy občanů a zájmy českých daňových poplatníků. Dámy a pánové, a podle toho bude Občanská demokratická strana také postupovat!
Děkuji panu místopředsedovi a nyní prosím pana předsedu klubu SPD Radima Fialu, který je další s přednostním právem. Připraví se pan předseda Výborný.
Děkuji za slovo. To proto jsme i tento bod tímto způsobem nazvali. Je nutné podtrhnout, že naše hnutí SPD nebude nikdy podporovat porušování našich zákonů a vždy budeme trvat na náhradě škod, pokud této zemi z porušení zákona vzniknou. Nyní k celému případu. Dovolte mi pár poznámek. Případ není došetřen a zde jednáme na základě neoficiálních úniků informací do médií. Přesto je důležité si říct, že to neznamená neexistenci rizika pro Českou republiku. V tuto chvíli je nutné, aby především Ministerstvo financí se ke zprávě odpovědně vyjádřilo a řeklo, jaké kroky může učinit a učiní k eliminaci možných rizik. My je rozhodně vůbec nepodceňujeme. Ministerstvo financí nás musí seznámit se svým hodnocením obsahu zprávy a musí nám říct, zda mohlo dojít k porušení zákona. Za druhé. Nejde jinak, než znovu opakovat, že systém evropských dotací je neefektivním socialistickým nástrojem ekonomického řízení, který ničí tržní prostředí. Vytváří zde korupční prostředí. Prostředí ke zneužívání vlivu vlivných, ale také prostředí k nátlaku na příjemce pomocí byrokracie a subjektivních kontrol. Tisíce příjemců dotací mají zkušenosti z kontrolních závěrů, řešení námitek a dobře vědí, že je podstatné vyčkat na definitivní uzavření případu. Dnes jsme tady už slyšeli, kolik starostů postavilo různé potřebné věci z těchto dotací, já to chápu, ale také mnoho z nich se potýkalo právě s těmi subjektivními kontrolami a s problémy, které museli řešit tak, že do těch dotací v poslední době už ani nejdou. Naše hnutí není součástí této vlády a tuto vládu jsme nikdy nepodporovali. Byl by to také zásadní podraz na voliče této země.
Toto není sněmovní tisk. Na páteční schůzi, kde jsme se sešli zástupci poslaneckých klubů a předsedové poslaneckých klubů, kde byli i zástupci KSČM, jsme tu věc debatovali. Od pana Kováčika nezaznělo nic, že by to nebylo platné, že by neexistovala platforma, o které se bavíme, že by ta zpráva byla nějaká virtuální. Řešili jsme i možnosti, kdo se tím může zabývat v této fázi. Já jsem zval i pana Kováčika. Ten pak napsal, že přijde předseda. Za KSČM u té schůzky nikdo nebyl. Tyto věci jsme si mohli vyjasnit. Zrovna tak bychom nemohli mít nějaká stanoviska, která se třeba týkají nějaké aktuální situace, o níž Sněmovna běžně hlasuje. Je to dokument, který má magistrát, je ve veřejném prostoru. Takže i seznámení se s těmi hlavními závěry tohoto návrhu výsledku auditu Evropské komise - měli samozřejmě poslanci možnost se s ním seznámit.
Projednání opakovaného fyzického útoku na člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ladislava Jakla
Já také děkuji. Paní ministryně Schillerová se nám omlouvá do konce jednacího dne. Pokud tomu tak není, všeobecnou... a pan poslanec Radek Rozvoral.
V naší svobodné zemi má každý občan právo vyjádřit svůj názor, což mu zaručuje naše Ústava. Ústava též stanovuje, že si občané mohou zvolit představitele, kteří vzejdou z demokratických voleb, a ti se pak budou podílet na řízení naší země. Každý občan se může svobodně rozhodnout, koho a jaké politické uskupení podpoří. Tímto jednáním a chováním se pozná kulturní, etická, sociální a společenská vyspělost občanů. Smutné na tom je, že hlavními iniciátory byli převážně velmi vzdělaní lidé, kteří si na svém vzdělání zakládají a kteří za podpory probruselských sponzorů a za významné pomoci médií, ke kterým se přidaly i české veřejnoprávní instituce, chtěli Miloše Zemana zdiskreditovat. Z institucí byla a stále je nejvíce aktivní Česká televize a její zpravodajství, které po celou dobu neplní své hlavní poslání, kterým je předkládat našim občanům pravdivé a objektivně vyvážené informace o politické situaci u nás i ve světě. Naši občané, kteří celý den pracují a snaží se zabezpečit své rodiny a blízké, nemají čas sledovat politiku do nejpodrobnějších detailů. Ale večer, když usednou k televizi, aby se dozvěděli, co je nového u nás a ve světě, dostávají neobjektivní, jednostranně vedené informace. Jsou jim nehorázným způsobem podsouvány nepravdy, a jak říká jedno české přísloví, stokrát opakovaná lež se stává pravdou.